Já jsem přednostního práva nevyužil, počkal jsem, až se ostatní přihlášení kolegové vyjádří. Jeden se týká sazeb a jeden se týká rozdělení odvodů z hazardu. Začnu asi tím druhým, ten je jednodušší. Velmi často je to subjektivní hodnocení a spíše se fixuje stávající stav, to znamená, kdo dřív přišel, na tom vydělává. Ale protože jsem přesvědčen, že ty peníze si samospráva zaslouží, tak předkládám tento návrh ve čtyřech variantách.
Pan poslanec Kalousek má sice přednostní právo, nevyužije.
To znamená, povinně by musely převést své účty pod Českou národní banku. Rizikem tohoto počínání a tohoto návrhu jsou významné skutečně dopady do komerční bankovní sféry, která jinak spravuje samozřejmě účty i jiných klientů než těch, které mají vazbu na státní rozpočet. Myslím si, že vysíláme dost negativní signál o nepředvídatelnosti konání státu, protože si pamatuju, že tehdy ze Senátu přišel ten odklad pěti let a Sněmovna to akceptovala. Přiznám se, nechci o tom - protože je to taková expertní debata, ale ona musí proběhnout, protože důsledky toho zákona mohou být velmi nebezpečné. Mohou to skutečně negativně pocítit tyto subjekty. Odůvodňuje to logicky tím, že v případě zdravotního pojištění sice jde o veřejné finance, nikoliv o finance státu spojené se státním rozpočtem. Jde o prostředky, které, a to cituji z toho stanoviska Unie zaměstnavatelských svazů, které zdravotním pojišťovnám svěřují pojištěnci. A to je třeba si uvědomit.
Děkuji.
Všechny vás tady vítám. Pan poslanec Jeroným Ještě přečtu omluvy Jaroslava Holíka a pana ministra Mariana Jurečky. Na to mám příslušné usnesení vlády zde k dispozici, podepsané předsedou vlády. Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Návrh zákona byl dne 27. října 2015 projednán v prvním čtení a dne 4. listopadu 2015 byl projednán rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny. Zdanění hazardu představuje jeden ze způsobů, jak působit proti škodlivým následkům hazardu pro společnost i pro samotné hráče. Od toho jsou tu programy prevence a vzdělávání. Přesto je nepochybné, že určitý vliv na chování mají. Obdobně loterijní odvod do určité míry působí na provozovatele hazardních her, a tím zprostředkovaně i na hazardní hráče. Loterijní odvod je motivován hlavně fiskálně, ale byl přitom konstruován tak, aby zapadal jako podpůrné opatření do širší koncepce, jejímž hlavním cílem je předcházení škodlivým následkům hazardních her. Zásadní opatření proti škodlivým následkům hazardních her přinese nový zákon o hazardních hrách. Toto další opatření je ale nutné notifikovat, a tedy je nelze zavést okamžitě.
Další změna - výše sankcí.
Pane poslanče, vidíte, že se snažíme, ale je to vpravo, vlevo.
Takže začnu znova, ať tomu lépe rozumíme. Pokud by bylo ponecháno stávající znění, potom by mohl být sankcionován stav, kdy odběratel zašle písemnou objednávku a dodavatel dodá zboží, aniž objednávku písemně potvrdí. Nedošlo by tedy k uzavření písemné individuální smlouvy. Důvodem úpravy je nutnost stanovení přiměřených, a nikoliv likvidačních sankcí. Už jsem o tom hovořil v obecné rozpravě.
Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, navrhuji zamítnutí tohoto zákona při jeho projednávání ve třetím čtení. Že je nezodpověděl premiér, tomu rozumím, protože, už jsem to tady říkal, chápu, že má spoustu jiných starostí, než aby četl podrobně návrhy zákonů. Brzy budeme mít řadu z nich na stole znovu. Poslední, co k tomu chci říct. Moc bych vás prosil, pane premiére, pokuste se dostat do situace bývalých premiérů a přinuťte své ministry chodit na jednání Poslanecké sněmovny.
Prosím, máte slovo. Pane premiére? Pane zpravodaji?
Tak jenom aby to nezapadlo. Všimněme si všichni, že pan premiér nám prostě neodpověděl. Má na to sice právo, můj kolega ho omlouval, že chápe, že nezná odpovědi. Pak se těžko debatuje. Možná nám pan premiér opět neodpoví. Opravdu je neuvedl.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pokračovat budeme bodem číslo Ptám se, jestli bude zájem po přerušení, aby využil pan předseda vlády své přednostní právo a chtěl by hovořit, jinak budu pokračovat hned v rozpravě, pokud nemáte zájem, pane premiére.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčena, že zákon o potravinách je velmi důležitým nástrojem kontroly kvality potravin, protože se týká všech občanů v této republice. Velice často se dozvídáme o případech, kdy doplácíme na důsledky nedokonalosti tohoto zákona. Já vnímám dva hlavní problémy tohoto zákona. Považuji za důležité podotknout, že právě tato pasáž zákona se měnila na poslední chvíli a v podstatě bez vysvětlení. To, že se na straně dodavatelů vyskytují firmy, které mohou významnou tržní sílu využívat, je zcela jasné. To vyplývá z průzkumu trhu a každý to ví. Zkrátka velké řetězce mají proti sobě obdobně velké dodavatele. Pokud zákon vztáhneme jen na jednu stranu, situace bude krajně nespravedlivá a doplatíme na to všichni. Druhou zásadní připomínkou je specifikace zakázaného chování. Opakovaně odborníci na tuto problematiku uvádějí, že formulace v zákoně jsou velmi nešťastné, velmi vágní, nespecifické, a tím i zneužitelné. Takto postavená novela může velmi tvrdě dopadnout na naše malé české zemědělce a zpracovatele. Obchodní řetězce navíc exportují české výrobky do svých zahraničních poboček v objemu desítek miliard korun, což nejsou zanedbatelná čísla, a o kterých se vůbec nemluví. Proto budu v podrobné rozpravě navrhovat dva pozměňovací návrhy, které tyto problémy řeší.
Děkuji paní poslankyni Olze Havlové za její vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Budu se s tím muset popasovat. Je to sněmovní dokument 2801, který řeší takové dvě záležitosti.
V minulosti jsem se zde na to ptala, ale uspokojivou odpověď jsem nedostala. Vedle agrochemie tak Babiš v rámci Agrofertu provozuje pestrou škálu zemědělského hospodářství, a to včetně souvisejících strojů, až po výrobu potravin.
Prosím s faktickou pana poslance Laudáta.
To si občané zvolili. Nicméně k Milanu Urbanovi. Omezování prodejní doby nad 200 metrů. Máme tady významnou tržní sílu, kde se vytrhává jeden segment, a to jedna parta kolem jedné komory. Co si budeme povídat.
Děkuji pěkně, paní předsedající. Pan kolega doktor Plzák nás seznámil s velmi přiléhavým podobenstvím. Já bych rád šel v jeho šlépějích a řekl něco stejně případného k tématu. Když jsem chodil ještě v Bechyni do školy, tak se tam u nás stal také takový případ. V šatně se tam ztratily tři čepice, dvě pletené a jedna plátěná se štítkem.
Na margo pana poslance Urbana. Pro český trh vyrábíme nové byrokratické překážky.
Prosím, máte slovo.
Já chci jenom připomenout, že jsme ve výborovém týdnu. Ale my jsme sem přišli a přijeli. Pan poslanec Bendl má pravdu. Mně to divné je.
Děkuji. Jelikož je to procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Svolám kolegy z předsálí. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní budeme pokračovat dále v podrobné rozpravě, do které mám řádně přihlášenou paní poslankyni Havlovou. Prosím, aby přišla k mikrofonu. Připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Děkuji. Mám zde faktickou přihlášku pana poslance Černého. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Jsou to náležitosti smlouvy:
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je po obecné rozpravě zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také tomu tak není. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.
Pozměňovací návrh rovněž zvyšuje horní hranici pokuty, kterou je možné uložit za provozování loterie nebo jiné podobné hry bez příslušného povolení, z dosavadních 10 milionů korun na navrhovaných 20 milionů korun. Včera také v rozpočtovém výboru zaznělo to, že tito provozovatelé jsou ve velké nevýhodě proti těm, kteří provozují tuto činnost nelegálně. A prosím potom ve třetím čtení o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Nyní pan poslanec Václav Votava v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi.
Já se hlásím formálně ke dvěma pozměňovacím návrhům.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Kdo dál do podrobné rozpravy? Ale dám samozřejmě závěrečné slovo panu ministrovi, pokud má zájem. Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji panu zpravodaji. Máme před sebou jedno hlasování před ukončením druhého čtení, a to hlasování o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů.
To jako všichni, kdo umíme trojčlenku, víme. Buď platí jedno, nebo druhé. Ale musíme si toho být vědomi. Nemůžeme nad sebou mávat - a znovu říkám, my to podpoříme. Ale bylo by velmi pokrytecké, kdybychom mávali nad hlavou praporem a říkali my tady bojujeme s hazardem. Sektor legálního hazardu, to znamená registrovaní podnikatelé, kteří se snaží dodržovat zákony a platí daně, a sektor nelegálního hazardu. Zákon, který teď budeme projednávat, zpřísňuje podmínky pro legální hazard a vůbec nezpřísňuje podmínky pro nelegální hazard. Ten nelegální u nás provozuje ve velké většině albánská mafie. Soukromá ochranka, kterou si platí sám. Pokud to pravda není, když řekne, že to není pravda, tak já mu to samozřejmě zase budu věřit. Ale myslím si, že to je docela důležitá informace.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Dále s přednostním právem pan zpravodaj Jan Volný. Prosím, pane zpravodaji.
Já jsem původně chtěl jenom požádat tuto ctěnou Sněmovnu, aby hlasovala o zkrácení doby na projednání mezi druhým a třetím čtením. Otázku trošičku otočím. Je to špatně? Já jsem na to říkal ano, má na to návrh. Ono v podstatě už se to blíží k hranici, kdy tento druh hazardu bude mít velké problémy. Nicméně asi by to bylo, pokud by to bylo potřeba, jednatelné. To bude jako základ, jakoby minimum. To znamená, že v podstatě těch 28, které nyní dohadujeme, se plus minus rovná těm připravovaným 35 procentům. Bude možnost o tom diskutovat právě v rámci toho velkého zákona. Mě trošičku mrzí, nebo možná je to dobře, že k tomu nepřišly žádné pozměňovací návrhy, právě na ta procenta.
Děkuji panu zpravodaji. A nyní mám tři faktické poznámky. Pana poslance Kalouska, Fiedlera a Stanjury. První faktická poznámka pan poslanec Miroslav Kalousek.
Protože předtím tady, já byl první ministr financí, který hazard zdanil, to znamená, netušili jsme, co to udělá. Dopadlo to dobře. Začali jsme vybírat zhruba 5 až 6 miliard ročně a bylo možné začít ladit parametry. Ale na tom samém začátku jsme nutně museli být velmi opatrní a konzervativní. Ale já znovu opakuji, co nám včera pan ministr řekl. Vy jste tam nebyl, pane poslanče. Pan ministr řekl: já nevím, mně se to také nelíbí, zeptejte se koaličních poslanců. On nám na to nebyl schopen odpovědět na odborném orgánu. Ale jediná odborná informace ministra financí byla, že neví.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pan zpravodaj zrovna odchází.
Předpokládám, že se budeme bavit o zkrácení lhůty pro projednání mezi prvním a druhým čtením. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pan předseda klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče.
Dá se to snést jednou, dá se to snést dvakrát, ale pan ministr financí si z toho udělal pravidlo a my mu toto pravidlo trpět nebudeme.
V tomto případě mi nezbývá nic jiného než požádat Sněmovnu o zkrácení lhůty na projednání mezi prvním a druhým čtením na 30 dní.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Není tomu tak. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na jiný výbor, který by to měl projednávat? Není tedy návrh na hlasování dalšímu výboru, ale je návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.
Měl jsem tenkrát dvě možnosti, buď vytvořit ten platební styk na Ministerstvu financí, anebo použít již existující infrastrukturu v České národní bance. Použil jsem infrastrukturu v České národní bance. Vyšlo to tak levněji, ale taky by to klidně mohlo být na Ministerstvu financí. Teď se nebudu dál rozvíjet tím, jak rád a často mluví pan ministr Babiš o snižování státního dluhu. Používá jenom kroky svých předchůdců. Já jsem tomu rád, ale zatím neudělal nic, co by to mohlo zlepšit. Tohle je celkem logický krok, kde chce v té cestě pokračovat dál, a jsou tam ty zdravotní pojišťovny. Nakonec se podařilo tu novelu schválit napříč Poslaneckou sněmovnou. Byl uzavřen velmi klopotný kompromis s tím pětiletým odkladem. A byl uzavřen zejména na základě tlaku sociální demokracie. Sociální demokracie jasně deklarovala, že když tam nebude aspoň těch pět let, že to prostě nemůže podpořit a nebude s tím souhlasit. A mně tolik záleželo na podpoře opozice, že jsem na to kývl. Co s vámi provedl ministr financí teď, že najednou si to umíte představit daleko dřív? Najednou se to neodkládá. To se nedělá. Jakkoli panu ministrovi rozumím.
Děkuji, to byl pan poslanec Miroslav Kalousek. Omlouvá se z dalšího jednání do 19 hodin paní poslankyně Markéta Adamová.